Jenom stručnou poznámku, paní předsedající, děkuji za slovo. Já rozumím tomu, že pro některé opoziční poslance je to příliš lákavé sousto nevšimnout si toho, když v té době byl ministrem financí bývalý předseda vlády, ale jako poměrně dlouholetý ministr financí bych rád poznamenal, že chtít vinit ministra financí za to, že někde v hlubinách jeho úřadu někdo manipuloval znaleckým posudkem, to už je velmi odvážná konstrukce a podle mě naprosto nesmyslná. Myslím si, že bychom měli na vládě najít něco, za co její členové opravdu odpovídají. Tohle je hodně vymyšlená kauza.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.
Anebo tam bude jako svědek. Vzhledem k tomu, že jde o velmi vážný problém, který se týká právě osobně premiéra, považuji za vhodné, aby se jednání mohl účastnit a aby měl možnost vyjádřit se k tomu, co se jej přímo týká. Navrhuji proto přerušit projednávání této interpelace do příštího termínu písemných interpelací. Děkuji za pozornost.
Jenomže je to procedurální návrh, takže já o něm nechám hlasovat. Hlasování končím. Budeme pokračovat dál v projednávání této interpelace.
Nevím tedy komu. Jsem přesvědčen, že je důležité, aby bylo zveřejněno, jakým způsobem vláda bude vůči vlastníkům jednat.
Na úvod své odpovědi bych chtěl uvést, že interpelace se týkala otázky zajištění bezpečnosti ve vztahu k privatizačním smlouvám společnosti Unipetrol. Zajištění bezpečnosti se v tomto případě ale primárně nevztahuje na privatizační smlouvy, protože povinnosti v oblasti bezpečnosti vyplývají z platných zákonů a závazných dokumentů, které výrobci tohoto typu musí ze zákona vypracovávat. V současné době probíhá správní řízení a schválení aktualizované bezpečnostní zprávy. Za třetí vnitřní havarijní plán, který se vztahuje k jednotce Petrochemie v aktualizovaném znění, ten byl předložen krajskému úřadu dne 1. července letošního roku, a pak je to vnější havarijní plán, který se vztahuje k jednotce Petrochemie, ten byl krajským úřadem schválen 5. ledna letošního roku. Pokud jde o otázku vztahu k ochraně obyvatelstva, je nutné upozornit na skutečnost, že pro podnik je stanovena zóna havarijního plánování, která nezasahuje do obydlené části žádné obce. Obce mimo zónu havarijního plánování jsou dle vyhodnocení dopadu konkrétní havárie vyrozumívány o jejím vzniku a možných dopadech na konkrétní obec až po vyhodnocení situace po vzniku havárie. Z uvedených důvodů nebylo se společností PKN Orlen jednáno a na základě této smlouvy jí nelze ukládat žádné sankce za neplnění závazků. Chci ovšem uvést, že samozřejmě v rámci legislativy, která stanovuje bezpečnostní povinnosti takovýchto firem, jsou stanoveny zákonné sankce a tyto zákonné sankce je možné ukládat.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Předložený návrh uvede ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi představit vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. Úmluva patří do kategorie smluv, jejichž přijetí nebo přijetí jejich změn je podmíněno souhlasem Parlamentu České republiky a ratifikací prezidentem republiky. Účelem úmluvy je zohlednit aktuální okolnosti v boji proti dopingu, posílit činnost národních antidopingových organizací a vytvořit celosvětově smluvní rámec pro společný boj vládních i nevládních organizací proti dopingu. Do současné doby přistoupilo k úmluvě přibližně 197 zemí. Světová antidopingová agentura v souladu s článkem 34 úmluvy připravila pro rok 2015 změny Přílohy I a Přílohy II, které byly jednomyslně přijaty na základě písemných konzultací. Jedná se v zásadě tedy o procesní záležitost, tyto změny jsou technického a doplňujícího charakteru. Vláda České republiky vyslovila souhlas s přijetím změny Změna Přílohy Změna Přílohy II zjednodušuje pro sportovce i lékaře použití některých nejméně závažných dopingových látek a metod dopingu. Jedná se o následující úpravy: změna postupu jednotlivých antidopingových organizací při schvalování a vzájemném uznávání terapeutických výjimek, možnost retroaktivní žádosti sportovců nižších výkonnostních a věkových kategorií po případném pozitivním nálezu zakázané látky v moči, inovovaný formulář žádosti o terapeutické výjimky. Děkuji vám za pozornost.
Prosím, máte slovo. Já děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Pan zpravodaj také ne. Není tomu tak. Zahajuji tedy hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat a bude projednán v zahraničním výboru.
Dobrý den, chtěl bych navrhnout ještě zdravotní výbor, protože si myslím, že to tam spadá zcela určitě.
Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázat tento tisk zdravotnímu výboru k projednání, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Končím projednávání tohoto bodu. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Jenom vás informuji, že projednávání tohoto bodu bylo přerušeno 21. 5. před otevřením rozpravy. Do rozpravy v tu dobu byl přihlášen pan poslanec Stanjura a paní poslankyně Fischerová. U stolku zpravodajů prosím, aby své místo zaujal pan poslanec Šrámek, a měl by tam být i pan ministr financí, který je omluven z dnešního jednání. Tak já poprosím někoho z vlády, zda by zaujal jeho místo - pan vicepremiér Bělobrádek. Prosím.
K této smlouvě, která opravdu byla již v obecné rozpravě přerušena, se stručně vyjádřím.
A já myslím, že je to dobře. My to samozřejmě můžeme ratifikovat, nemusíme. To není triviální věc, to není standardní smlouva, kterých tady řešíme desítky. Chápu, že je omluven.
Ano, já zde eviduji přihlášku pana poslance Votavy, ale tohle je procedurální návrh, tak já o něm musím dát hlasovat bez rozpravy. Pane poslanče Stanjuro, já se jenom zeptám, je to návrh na přerušení projednávání tohoto bodu. Proti? Hlasování končím. Prosím, máte slovo.
Rozvoj všestranných a vzájemně výhodných hospodářských vztahů je jedním z cílů české zahraniční politiky. Možné dvojí zdanění je nežádoucí, neboť snižuje příjmy, které fyzickým a právnickým osobám jednoho státu plynou ze státu druhého. Dvojí zdanění postihuje také například příjmy z využívání autorských práv k dílům literárním, uměleckým a vědeckým, penze, příjmy ze zaměstnání a příjmy výkonných umělců a sportovců. Protože příčinou vzniku mezinárodního dvojího zdanění je kolize daňových zákonů dvou suverénních států, může být takovéto zdanění účinně vyloučeno jen takovým opatřením těchto států, které je vzájemně koordinováno mezinárodní daňovou smlouvou.
Vaším prostřednictvím bych chtěl zde nepřítomného kolegu Kalouska upozornit na to, že by měl plně pravdu s tím, že ministr tu zodpovědnost má dělenou, pokud v jeho úřadu někde ve stínu vzniká nějaký materiál, o kterém samozřejmě nemůže mít veškeré informace. Prostě někdo musel vzít tu zodpovědnost a rozhodnout, že se bude podle toho znaleckého posudku, který už ve své době svého vzniku byl napadán jako podhodnocený. A v tehdejší době ministrem financí byl pan Sobotka. Děkuji.
Z dnešního jednání od 11 do 14 hodin se omlouvá pan poslanec Adámek, mezi 9. a 13. hodinou z dnešního dne se omlouvá pan poslanec Radim Fiala. Pan ministr Jurečka se omlouvá od 10.45 do konce dnešního dopoledního jednání. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jako jedinou informaci uvádím, že odpoledne projednáme bod 206, což jsou ústní interpelace. Nyní bychom měli přistoupit k projednávání bodů schváleného pořadu.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já si dovolím vystoupit s návrhem k pořadu schůze. Tolik můj návrh k dnešnímu dni a současně si dovoluji navrhnout změny v pořadu zítřejšího jednacího dne.
Děkuji. S přednostním právem pan předseda klubu KDU, pan poslanec Mihola. Poprosím, jaké je to číslo bodu? Já jsem to tak říkala. S přednostním právem pan poslanec Stanjura. Je to tak v pořádku? Můžeme o tom hlasovat jako o celku? Konstatuji, že návrh byl přijat. Proti? Konstatuji, že návrh byl přijat.
Jenom nemá odvahu říct "já jsem porušil svou kompetenci". To je to, co mi na tom vadí. I vy budete jednou, pane poslanče Kudelo, bývalý poslanec.
Nemám jinou přihlášku do rozpravy. Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Jednání o této interpelaci už bylo jednou přerušeno.
Než navrhnu přerušení, chci říct jenom pár vět. Ale řekl větu: "Nemám pod kontrolou dozorčí radu Českých drah." Na to máte kompetenci.
Děkuji. Eviduji váš návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Otevírám rozpravu. Kdo je proti? Požádám o výměnu, protože příští interpelací je moje interpelace na pana předsedu vlády. Mě zajímala odpověď na to, jakým způsobem se chovají současní vlastníci podniku.
Já jsem samozřejmě připraven v případě, že takovýto podnět dostanu ať už od kteréhokoliv poslance Poslanecké sněmovny, nebo od Sněmovny jako takové jednat se společností PKN Orlen, pokud jsou jakékoliv pochybnosti o plnění jejích investičních plánů, které se týkají maximálního zajištění bezpečnosti, a jsem samozřejmě připraven k takovému jednání přizvat i případně pana poslance Filipa, pokud by o účast na takovéto schůzce měl zájem.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, děkuji za doplnění odpovědi.
Prosím, máte slovo.
Určité pravomoci má krajský úřad.
Děkuji.
Mně šlo o to doplnění, které tady pan premiér slíbil, a já mu zatím věřím, takže v tomto ohledu očekávám jeho písemnou odpověď bez usnesení Poslanecké sněmovny.
A vzhledem k tomu, že se již nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Pan zpravodaj? Budeme se tedy nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se ptám, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tedy tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a končím projednávání tohoto bodu. Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr životního prostředí Richard Brabec.
Ministerstvo financí od roku 2010 sjednává ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem dohody o výměně informací pro daňové účely. Prozatím tato jednání vyústila ve čtrnáct konečných návrhů textů, které následně procházejí legislativním procesem vedoucím k ratifikaci prezidentem republiky. Navrhovaná dohoda plně vyhovuje standardům OECD pro mezinárodní výměnu daňových informací. Nicméně vzhledem k právním omezením daným tuzemským právním řádem mohou být poskytnuté informace použity v trestním řízení pouze jako operativní informace. Dá se tedy očekávat pozitivní dopad především na daňové výnosy státního rozpočtu České republiky, a to vlivem efektivního snížení daňových úniků. Doporučuji proto vyslovit s ratifikací této dohody souhlas.
Prosím, máte slovo.
Doporučuji přikázat tento návrh zahraničnímu výboru k projednání. Děkuji za slovo.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Koníček.
Vážená paní předsedající, já nemám nic proti smlouvě s Cookovými ostrovy, ale chtěl bych požádat vedení Sněmovny. Za Senát, vládu a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku mohou jednat jen její členové, kteří byli takovým jednáním zvlášť pověřeni...
Já se chci zeptat pana ministra Brabce a pana ministra Hermana, zda mají pověření vlády k tomu, aby tyto body tady představovali a uváděli a plnili roli navrhovatele. Pokud ne, tak podle mě - a děkuji panu poslanci Koníčkovi - nemůžeme pokračovat.
S přednostním právem pan ministr Mládek.
Ale pokud by náhodou převážil, tak je stále ještě možné projednat ty smlouvy, kde ministři přítomní jsou.
Paní poslankyně Němcová se hlásí do rozpravy.
Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já bych chtěla pouze připomenout praxi, která tady dlouhá léta panovala nejenom v minulém volebním období, ale též před ním. Tehdejší opozice, převážně sociální demokraté, vyžadovali v každém případě, aby bylo ono písemné pověření. To za prvé. Rozumím tomu, že Poslanecká sněmovna občas mění svůj program. Ty důvody mohou být různé, zažíváme je tady i v tomto volebním období. Ale i pro ten případ tehdy jsem rozhodla, aby vedení Sněmovny mělo zde přítomného nějakého administrativního pracovníka na jednání Sněmovny.
Nebo ten ministr tu není, protože on je vlastně neformální... A v případě, že to není, tak tento bod přerušit a postoupit k dalšímu bodu.
Prosím pana ministra životního prostředí o úvodní slovo.
Dovolte mi tedy, abych vás stručně seznámil s obsahem předkládaného materiálu. Má rovněž povinnost dodržovat právní předpisy Evropské unie, které souvisejí s prováděním změny Kjótského protokolu, a plnit další technické podmínky. Prováděním dohody a kontrolou plnění dohodnutých závazků se bude zabývat tzv. výbor společného plnění. Jeho členy budou tvořit zástupci Evropské unie, členských států Evropské unie a Islandu.
Prosím pana poslance Robina Böhnische, který je zpravodajem zahraničního výboru, aby se ujal slova a odůvodnil usnesení výboru.
Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Zahraniční výbor se zabýval touto materií na své 20. schůzi 3. září a já si vás dovolím seznámit s usnesením zahraničního výboru.
Zeptám se na závěrečná slova - o která zájem není. Dalším bodem je bod 133, který je ovšem ale bodem pana ministra financí, tudíž rovněž nemůže být projednán.
Chápu to jako obstrukci. I vládní kluby mají nárok na obstrukci. Velmi často nás takhle nespravedlivě ovlivňují. Jaká je obchodní výměna mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy? Jaký je trend obchodní výměny? Stojí to za to? Hlavou proti zdi?
Děkuji. Tento bod byl přerušen. V tom případě bych asi požádal o nějaký návrh někoho s přednostním právem, aby přednesl procedurální návrh, abychom se dostali z této situace. Kolega Laudát.
Děkuji. Dávám procedurální návrh na přerušení, ale teď jsem zapomněl, do kdy dával Stanjura ten předchozí.
To je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Kdo je proti tomuto návrhu? Je takto souhlas? Zahájím hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Bod 143 má uvádět pan ministr životního prostředí. Ten je zde. V tom případě otevírám bod Prosím pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby se ujal úvodního slova.
Děkuji, pane předsedající. Cítím příjemné chvění, že jsem se konečně dostal k bodu, který mi náleží. V současné době má úmluva 41 smluvních stran, včetně Evropské unie.
Předkládaná daňová smlouva byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN s tím, že samozřejmě vychází především z vnitrostátních právních předpisů obou zemí a přispěje k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů a majetku mezi oba státy. Sjednání této smlouvy o zamezení dvojímu zdanění zvýší právní jistotu případných investorů obou států. Její uzavření ani provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet. Celkový přínos plynoucí z aplikace této smlouvy bude v praxi záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Děkuji vám za pozornost a podporu.